To by mě taky zajímalo. Tak mi zkuste odpovědět jednoduše, když přijmeme ten návrh zákona, jak se zvýší kvalita a jak se zvýší cena. Děkuji, omlouvám se.
Děkuji.
Děkuji, paní předsedající, za slovo. Já navážu. Já vám připomenu jeden příklad z minulosti a doufám, že se vejdu do dvou minut. Jestli si pamatujete, bylo nebylo, byla tady jakási Julínkova zdravotní reforma.
Ale opravdu, pane premiére, je to škoda, že jste nám neodpověděl.
Děkuji. Prosím, máte slovo.
Děkuji. Skutečně bych chtěl požádat pana poslance Stanjuru, kdyby mě mohl odcitovat, kdy jsem tady vystoupil na půdě Poslanecké sněmovny a dovolil jsem si něco tak neuctivého, že bych tady kritizoval úroveň vystoupení kolegů a kolegyň, kteří zde mají samozřejmě plné právo kritizovat jakýkoliv vládní návrh zákona. Je to tak v pořádku. K čemu bychom potom měli opozici? Bylo by to úplně zbytečné vyhazování peněz. Já si myslím, že to je naprosto nezbytné. Všechno, co jsme navrhli, tak jste nám zamítli, když tady pravice měla většinu, vůbec jste se s námi nebavili, nemazali. Nějaké takové diskuse a opoziční okénka, na to si vůbec nepamatuji, že by něco takového bylo, když tady pravice měla většinu. To já myslím, že je naprosto v pořádku. Jednací řád nám to umožňuje. Teď jsme měli druhé čtení, absolvovali jsme obecnou rozpravu, absolvovali jsme podrobnou rozpravu, která byla spíše obecnou rozpravou, ale to vychází z nejasnosti našeho jednacího řádu, který Poslanecká sněmovna má. Kdybych si udělal statistiku, tak přesně vím, jak by to dopadlo, která otázka tedy byla nejčastěji položena. I na tu jsem opakovaně odpověděl. Rozhodla o tom, když ten návrh schvalovala. Na základě diskuse, která proběhla v připomínkovém řízení. Takže opakovaně jsem na ty věci tady odpovídal, ale myslím si, že to je docela dobrá inspirace. Určitě nikdo nemůže obvinit vládu z toho, že by odmítala diskusi. Nikdo mě nemůže obvinit z toho, že bych nevystupoval během této rozpravy. A jenom bych poprosil ještě opoziční poslance - já myslím, že je velmi obtížné, abychom definovali, o čem tady lze a o čem tady nelze diskutovat. Současně bych také chtěl požádat o to, aby už tady nebyl používán argument, že vláda si sama obstruuje své vlastní návrhy zákonů. Já myslím, že když někdo vystupuje a debatuje, tak to není obstrukce a neměli bychom se z toho vzájemně obviňovat. Já myslím, že my neobviňujeme opozici, opozice by neměla obviňovat koalici. Když nevystoupí, tak je to pohrdání opozicí. A já se tedy ptám, co je ta správná metoda, jak by měl vládní poslanec nebo ministr tady v Poslanecké sněmovně vystupovat, aby se vyhnul kritice. Protože já kdybych nemluvil dneska vůbec, neodpovídal bych, tak bych byl obviněn z arogance. Je to takové zvláštní. Na druhou stranu nemůžete chtít po vládě, aby vždycky dělala to, co jí opozice navrhuje, protože v případech, kdy opozice měla možnost sama vládnout a dělala to, co dneska nám navrhuje, tak to vždycky úplně dobře nedopadlo. Takže poslouchejme, co říká opozice, přemýšlejme o tom, ale dělejme to, k čemu jsme dostali mandát od občanů. Děkuji.
Děkuji a prosím s přednostním právem pana poslance Stanjuru.
Já si myslím, že na to je čas premiéra příliš drahý. Já to také někomu zadám a můžeme to pak porovnat. Vy jste použil oblíbenou politickou metodu a v tom jste velmi dobrý a člověk musí ocenit i kvality oponenta nebo politického protivníka, protože jste oponoval proti něčemu, co jsem neřekl. Takže on tady je. Já kritizuji, že tu nejsou jeho ministři. Dneska jsem odpovídal novinářům, co říkám na nápad, že se předem určí délka vystoupení pro jeden klub. A já jsem neřekl, pane premiére, že jste mi na nic neodpověděl. Já jsem řekl, že na dvě konkrétní otázky z těch pěti, které jsem položil, a že ty dvě položím znova, a ne ty tři. A kdybyste odpověděl na ty dvě, tak už bych je znova nepokládal. A můžeme to zkusit oba dva najít, jestli jste někdy v té rozdělené debatě na ty otázky odpověděl.
Já mám tady z roku 2013 časopis Pan první místopředseda zde píše: "Jednou ze zásadních změn pojetí současné právní úpravy významné tržní síly je změna konceptu odpovědného subjektu. Návrh počítá s tím, že pokud bude navržená úprava přijata, nebude nést odpovědnost za zneužití významné tržní síly pouze odběratel, ale nově také dodavatel. Úřad má za to, že v některých konkrétních obchodních vztazích může být slabší smluvní stranou i odběratel, a to v případě velkých nadnárodních společností" - o kterých tady byla před chvilkou řeč. Bohužel mě mrzí to, že to je pouze u potravin nebo zemědělských výrobků. Splatnost faktur by nemusela být de facto ani 30 dnů. Zvláštní, že firmy si přejí splatnost faktur 180 dnů. Myslím si, že by všem prospělo, kdyby v našem státě byla jednotná splatnost faktur.
Děkuji panu poslanci Herbertu Paverovi. Prosím, pane poslanče, máte slovo k faktické poznámce.
Já také položím dotaz, protože předpokládám, že pan premiér promluví dřív než v závěrečném slově, aby byla možnost aspoň trochu diskutovat o tomto návrhu zákona, který není nedůležitý.
Prosím, pane poslanče, máte slovo.
To, co odlišuje Českou republiku od spousty západních zemí plných nejrůznějších malých obchůdků, kde různí výrobci nabíjejí svoje speciality často regionálního původu, není to, jaký je stav v našich hypermarketech, ale to, za jak mnohem obtížnějších podmínek jakýkoli nový podnikatel na tomto trhu může na tento trh vůbec vstoupit. Až se o tomto začneme v této Sněmovně bavit, budu věřit, že je skutečně vážně míněna snaha pomoci malým výrobcům a malým podnikatelům.
Děkuji panu poslanci Martinu Novotnému. Nyní s řádnou přihláškou pan poslanec Zbyněk Stanjura. Prosím, pane poslanče, máte slovo.
Současně vláda říká, alespoň někteří vládní poslanci zde v prvém čtení říkali, že díky tomu, že se zpřísní podmínky pro obchodní řetězce, tak se sníží cena. Už jsem tady říkal, že ta ekonomická úvaha je poměrně překvapivá. Zvýším někomu náklady a předpokládám, že on sníží cenu. Takže ten efekt může být dvojí.
Úpravy jednacího řádu mají zamezit tomu, aby se ve Sněmovně hlasovalo o nedostatečně prodiskutovaných návrzích, jejichž dopady nejsou zcela známy. Nynější lhůta mezi druhým a třetím čtením je třídenní, lze ji zkrátit na dva dny. Lhůta by se měla podle návrhu prodloužit na dva týdny." Proč to projednáváme až nyní, když tohle jsme mohli řešit už před mnoha a mnoha měsíci. Zbytek si nechám na řádnou přihlášku.
To byl pan poslanec Fiedler, nyní pan poslanec Stanjura také s faktickou poznámkou.
Termín ukrutně krátký. Takže to je argument, který je nepoužitelný. Já jsem podal dva pozměňovací návrhy. Takhle běžela debata na rozpočtovém výboru. A pan ministr financí říkal: No co mám dělat, to je koaliční dohoda.
Já jsem povzdechl, že to neměl možnost projednávat rozpočtový výbor.
Děkuji. Nyní přistoupíme už k řádně přihlášeným do rozpravy. První je paní poslankyně Věra Kovářová. Pokud máte jiná témata své debaty, přesuňte je do předsálí, ať může paní kolegyně v klidu mluvit.
Děkuji za slovo. V článku I se vkládají nové novelizační body x) a y), které znějí: Dosavadní novelizační body 1 až 5 se přečíslují. Důvodem, proč tento pozměňovací návrh předkládám, je, že představuje reakci na nedokonalost současné právní úpravy, která územním samosprávným celkům podle převládajícího výkladu neumožňuje účinnou regulaci provozování tzv. kvízomatů na jejich území.
Nyní pan poslanec Ladislav Šincl v obecné rozpravě.
Děkuji, pane předsedající. Jenom pro připomenutí: Pan ministr zde oznámil - cituji - že zavedením nových daňových sazeb na hazard budeme moci vybrat až 6 miliard korun navíc, a myslím si, že v rámci tohoto by klidně mohl sport dostat další 3 miliardy.
Když to uděláme, nic se nám nestane, nejsme člen eurozóny. Toto je typický příklad salámové metody Bruselu a nejhorší je, když uděláte první krok, pak už se to skoro nedá zvrátit. A já si myslím, že bankovní unie není dobrý projekt. A to skutečně hrozí. A pokud máte, kolegové, a jsem rád, že přistupujete na naši pozici, pokud máte velmi zdrženlivý vztah k přijetí eura, to já můžu jenom přivítat a ocenit, tak nedělejme tento krok. Opravdu ne. Může se to stát. A některé státy neplní své povinnosti z této smlouvy. Když to začaly plnit jako Maďaři, tak je kritizovali ti, kteří dneska dělají to samé jako Maďarsko. A jaké je řešení šéfů Evropské unie, Evropské komise? Ti, kteří tu smlouvu chtěli podepsat, chtěli ratifikovat, tak tak udělali, ti se mohou skládat na ty jižní dluhy, to je jejich rozhodnutí.
Děkuji. Dalším přihlášeným do rozpravy je pan poslanec Kalousek, poté pan ministr financí.
Já se pokusím být stručný. Stanovisko pana kolegy Stanjury bylo jasné, pro mě srozumitelné. TOP 09 má jiné, já se ho pokusím taky sdělit jasně a srozumitelně. Tak zní přesně ta formulace, což svým způsobem je termín. My se v tom poměrně zásadně lišíme. Jako ministr financí jsem samozřejmě na Evropskou unii nadával dvakrát týdně, to ani jinak nejde, nicméně všechny alternativy jsou daleko horší. Já jsem pochopil, co chce Stanjura, dovolil jsem si říct, co chceme my a jaká je naše pozice. Ale z toho, co tady říkal pan předseda ANO a ministr financí, fakt nevím, jaká je pozice ANO. Kdyby mi to někdo řekl, tak bych si toho třeba vážil.
Děkuji a prosím k mikrofonu pana ministra financí Andreje Babiše.
Neznamená to, že vstupujeme do bankovní unie, neznamená to, že vstupujeme do eurozóny.
Prosím, máte slovo.
Já jsem pochopil, že my jsme proti, TOP 09 je pro a z vystoupení pana ministra financí jsem pochopil, že on je pro i proti. Já jsem i říkal v tom vystoupení, že nám bezprostřední náklady nehrozí, ale vím, jak ta debata bude pokračovat, když to budeme ratifikovat. Pan ministr vlastně řekl, že to k ničemu nepotřebujeme. A pak se ptám, proč to máme ratifikovat, když se nás to vlastně vůbec netýká? Proč to máme dělat, kromě toho, že jednou za pár měsíců či pár let někdo řekne: už jste to tehdy schválili. Taky nepodepíšete smlouvu, kterou nepotřebujete. Proč byste to dělal? Tomu vystoupení a vašemu stanovisku k euru, tomu jsem rozuměl, to je blízké našemu, tomu jsem skutečně rozuměl. Tomu já rozumím.
Předložený návrh zákona dále mění rozpočtové určení odvodů, a to tak, aby dodatečný výnos odvodů byl příjmem státního rozpočtu.
Děkuji, pane předsedající. V rámci prvního čtení byla zkrácena doba na projednávání mezi prvním a druhým čtením na osm dní.
Ještě než zahájím rozpravu, konstatuji další omluvu došlou předsedovi Poslanecké sněmovny. Od 17 hodin se omlouvá z osobních důvodů pan poslanec Josef Nekl. Nyní tedy otevírám rozpravu, máme čtyři přihlášené do rozpravy. S přednostním právem se hlásí pan předseda klubu TOP 09 Miroslav Kalousek a pan zpravodaj. Prosím, pane předsedo, máte slovo.
Není pravdou, že vláda předložila v podstatě to samé s drobnými úpravami, co předkládal pan poslanec Volný. Vláda naopak předložila naprosto zásadní koncepční změnu, protože oproti zvýšení jednotné sazby předložila sazby rozdílné. Já si to opravdu nemyslím a velmi ostře bych protestoval. Všichni musí jíst, nikdo nemusí sázet. Já nemám problém, aby byly odstupňované i zde. To je ten rozdíl vládního návrhu oproti návrhu pana poslance Volného. Podle mého názoru rozdíl zcela zásadní. To znamená říkat, že vláda předkládá něco podobného jako pan poslanec Volný, prostě není pravda. Vláda předkládá něco diametrálně odlišného, co v podstatě jsme schopni přivítat a jsme schopni podpořit.
Já chápu, že stálá komise pro kontrolu Generální inspekce ozbrojených sborů má hodně na práci, takže prosím, diskuse přeneste do předsálí a nechte projednávat ostatní kolegy, které zajímá loterijní zákon, aby vyslechli všechny projevy. Pokračujte prosím, pane poslanče.
To znamená, kde je ta míra rizika, kolik toho legálního hazardu vytlačíme do toho nelegálního hazardu. Nic z toho jsme se bohužel nedověděli. "Mě se na to neptejte, zeptejte se koaličních partnerů, mně se ty sazby také nelíbí, to je koaliční dohoda" nám oznámil předkladatel za vládu. Rádi bychom tu informaci měli a pan ministr nám včera na rozpočtovém výboru řekl "já taky nevím, to se zeptejte koaličních partnerů". Takže kolegové z vlády, z vládní koalice, je tady někdo, kdo to ví? Já znovu říkám, my nechceme vypadat jako potížisté za každou cenu. Prostě kdyby nám to někdo mohl říct. My to fakt nevíme. Ale tady si protiřečí.
Já jenom za nás říkám, že jsme byli proti už před třemi lety. A předtím proti tomu velmi ostře vystupovali. To je sice trošku úsměvné, ale mají na to plné právo. Za nás říkám, že máme názor stejný, a proto vystupujeme proti a proto to nemůžeme podpořit.
Děkuji.
Zdravotní pojišťovny nejsou stát. Nad tím prosím přemýšlejte.
Navrhuje někdo jiný výbor než rozpočtový jako garanční? Není tomu tak. Přistoupíme tedy k hlasování. Požádám vás o novou registraci. Prosím, přihlaste se svými identifikačními kartami. Kdo je proti? Vilímec, pardon, omlouvám se. Prosím, pane poslanče, máte slovo. Kdo je proti? Děkuji vám. Protože jiný návrh není, budeme hlasovat o zkrácení lhůty na 30 dnů. Kdo je proti? Děkuji vám. Tento návrh byl přijat.
Děkuji, pane předsedající. V souladu s programovým prohlášením vlády se navrhuje pro rok 2016 další zvýšení daňového zvýhodnění na vyživované děti.
Hospodářskou soutěž na trhu může zkreslit a sociální dopady špatně regulovaného hazardu může zhoršit další špatně diferencovatelné zvýšení daní všem provozovatelům. Zvýšené zdanění vládního návrhu nadále opomíjí rozdílnou společenskou nebezpečnost jednotlivých druhů hazardních her a rozdíl ve výdajích, který je stát nucen v souvislosti se zmírňováním a sanací negativních dopadů hazardu vynakládat. Takový systém zdanění nastavuje nediskriminační podmínky i z hlediska nezkreslené hospodářské soutěže. Jinak se totiž provozovatelé společensky neškodlivých her podílejí formou obdobného zdanění na korekci společensky negativních dopadů generovaných provozovateli tvrdého hazardu, čímž jsou provozovatelé škodlivého hazardu fakticky nepřímo podporováni z veřejných zdrojů neodůvodnitelně a bezprecedentně nízkou daňovou zátěží. Navržené zdánlivě neutrální vyšší zdanění zatížení fakticky ještě více prohlubuje diskriminaci společensky neškodlivých forem hazardních her. Z tvrdých forem hazardu proto do státního rozpočtu plyne neúměrně méně prostředků, než by odpovídalo podílu na jimi způsobených společenských nákladech. Současný zákon neupravuje provozování loterií a podobných her na internetu, což je předmětem oprávněné kritiky i ze strany Evropské komise. Provozovatelé internetových hazardních her nabízejí své služby vůči hráčům na našem území neoprávněně a svoje příjmy samozřejmě nepřiznávají a nezdaňují vůbec. Internetový loterijní trh přitom nebývale rychle roste a expanduje. Předkládaná novela tuto skutečnost vůbec neřeší. Zůstává pouze otázkou, zda je to záměr, nebo ne. Objem nelegálního internetového trhu se odhaduje až na čtvrtinu celkového trhu. Tento velký podíl ilegálního trhu se vymyká běžné míře neoprávněného podnikání v jiných trzích. Pokud by byla předkládaná novela schválená, bude mít za následek nežádoucí motivace podnikatelů. Nelicencované zahraniční společnosti neodvádějí odvody a jejich obrovské příjmy z činnosti na území České republiky nepodléhají dani z příjmu právnických osob. Současný návrh nereaguje na aktuální rychlý vývoj v oblasti moderních technologií, dostatečně nezohledňuje míru rizikovosti a závislosti hraní jednotlivých her a není v souladu s požadavky evropské legislativy. Proto bych vás rád požádal o podporu našeho pozměňovacího návrhu.
Děkuji panu poslanci Marku Černochovi. Pokračujeme v obecné rozpravě.